Prosím, pak tomu rozumím. Ale neříkejme, že cyklisté nesmí vypít jedno pivo, a přitom vůbec nepočítáme s tím, že by toto někdo chtěl preventivně - tedy kdy budou ti cyklisté jaksi kontrolováni? Tehdy, když se účastní nějaké dopravní nehody, a pak u té dopravní nehody prosím budou kontrolováni, jestli mají alkohol. Mně stačí prostá odpověď toho, kdo to má promyšlené. A pak mám poslední věc, která tady nepadla, a tu musím říct jako lékař.
Tak a nyní jedna faktická poznámka, takže paní poslankyně Helena Válková. A připraví se pan poslanec Lukáš Bartoň.
Takže já bych se tak neobávala těchto preventivních opatření. A potom je to všechno v tom duchu, se kterým můžete a nemusíte souhlasit. Nulová tolerance kouření v restauracích, nulová tolerance alkoholu ne za volantem, ale tedy za řídítky. Prostě je to určitá filozofie, která kdybychom měli zákon o celostátním referendu, tak si ji necháme odhlasovat zřejmě našimi spoluobčany. Já bych se tomu nebránila.
Další faktická poznámka, pan poslanec Petr Pávek. A jelikož je jenom jedna, tak je stále připraven pan poslanec Lukáš Bartoň.
Děkuji za slovo. Jenom velmi krátká replika tady na paní ctěnou kolegyni Válkovou. My se k tomu hlásíme. A druhá věc je, a to si pojďme říct, že cykloturistika speciálně znamenala velký rozvojový přínos a potenciál zejména v těch příhraničních regionech. To znamená Německo, Rakousko, Polsko a podobně. Ve všech ohledech. To je smyslem těch projektů. A teď si představte ty rakouské cyklisty, ty německé cyklisty, jak přijíždějí k české hranici, a tam by tedy opravdu měly být varovné cedule: nejezděte do Česka, nejezděte do Česka, pokud jste požili alkohol.
Takže já zavolám kolegy z předsálí a budeme hlasovat o dalším postupu, že přerušíme tento bod, otevřeme bod 253 a sloučíme rozpravu k těmto bodům. Zahajuji hlasování a ptám se kdo je pro tento návrh. Hlasování číslo 26, přihlášeno je 154 poslanců. Pro 115, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Informace ministra vnitra o vyslání českých policistů na pomoc jejich řeckým kolegům V případě, že pan ministr nemá zájem o vystoupení, neboť již vystupoval v předchozím bodu, poprosím, aby se slova opět ujal pan poslanec Zdeněk Ondráček, který bude... Takže beru na vědomí. Jako první je stále přihlášen pan poslanec Ondráček.
My nemůžeme vyslat Armádu České republiky. Pan ministr řekl, že v rámci Frontexu teď v současné době u té řecké hranice působí 18 policistů a Česká republika je připravena vyslat dalších 20 policistů do Frontexu. Ten samotný akt ochrany státních hranic je potom věcí každého samostatného státu. A to může vyjít pouze ze smlouvy, která bude uzavřena mezi Českou republikou a Řeckem. Potom bychom nepotřebovali ani Poslaneckou sněmovnu, protože to samozřejmě rozhodne vláda České republiky, a proto i ten apel byl směřován k tomu, aby pan ministr vnitra - protože vidíme, jak se ta situace velmi rychle vyvíjí. Pan prezident Turecka rozhodl, během pár hodin navezl tisíce lidí k tureckým hranicím.
Čili budou nás, nebo vás zemědělce, dále omezovat, dále nás tedy straší nějakými zelenými dohodami. Já nevím, do jaké míry tady tenhle materiál na to myslí, ale já mám takovou obavu, že nikoliv.
Tak, nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Bláha.
Vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěl jenom ještě, jak to pořád prodiskutováváme, tak samozřejmě přicházejí podněty a jedna z důležitých věcí, která je potřeba, aby zazněla. Orgán musí činit, musí řešit a musí z toho vyvodit závěry, že neexistuje to, že vlastně my si tady řekneme, že něco bude jinak, když zákon jasně stanoví, že zodpovědná je ta osoba koncová, která uvádí na trh. Dneska to ale tak bohužel platí. Dneska to tak platí.
Nyní tedy ještě v obecné rozpravě pan poslanec Zdeněk Podal. Zatím poslední přihláška do obecné rozpravy.
Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, dovolte, abych vás seznámil s pozměňovacím návrhem mé osoby a paní Margity Balaštíkové a dalších poslanců. Nyní mi dovolte přečíst odůvodnění. Návrh přispívá k plnění cílů stanovených v Agendě 2030, umožňuje regionálním výrobcům potravin prosadit se lépe na domácím trhu. Návrh dále přispívá k udržení zaměstnanosti na českém venkově. Dále se přihlásím ještě k podrobné rozpravě ke svému návrhu.
Dobrý den dámy a pánové. První věc je, že se to týká, že to bude mít dopad na malé obchody, že se to týká obchodníků. Toho se může dopustit kterýkoliv článek obchodního řetězce. Pojem obchodník tedy podle směrnice zahrnuje celé spektrum provozovatelů, to znamená výrobce, dovozce, vývozce, dodavatele, prodávajícího a podobně. Tolik citace. A jestli dovolíte, chci zdůraznit jednu věc. V žádném případě. Jedná se primárně o nadnárodní řetězce, velké řetězce a výrobce. Dvojí kvalita se týká primárně nadnárodních firem! Nebudeme pokutovat! A říkám to na mikrofon. To je nesmysl! Na to existuje analýza rizik. Můžu to tady zodpovědně říci a budu to říkat všude. To je velmi důležité. To znamená, čím menší výrobce, tím menší pokuta. Existuje také možnost odpuštění. Mě mrzí, že pan Bláha tady vystoupil, že mi to neřekl. Já vás tady nebudu jakýmkoliv způsobem dehonestovat.
Vaše vystoupení vyvolalo další čtyři faktické. Nejprve paní poslankyně Černochová, potom pan poslanec Benešík, poté pan ministr Hamáček.
Ale chtěla bych jenom možná zopakovat to, co jsem už tady četla. Asi to pan předseda klubu SPD neslyšel. Možná bych poprosila pana Vícha, aby edukoval pana předsedu svého klubu, jaký je rozdíl mezi bezpečnostními sbory a ozbrojenými silami. Je to rozdíl docela zásadní. Takže možná si pak kolega plete terminologii a měl by mu to někdo vysvětlit. Dalších sedm bodů vám číst tady znova nebudu. Možná jsem tedy měla přijít za vámi, jestli tedy vy nenavrhnete nějaký bod, který bude silnější, než navrhujeme my.
Pan poslanec Benešík, faktická poznámka.
Děkuji, pane předsedo, za slovo. To, že Frontex je od toho, aby ukazoval cestu nelegálním migrantům do Evropy, není pravda.
Děkuji. Pan ministr Hamáček.
To znamená, že čeští policisté podle vás navigují migranty do Evropy? Já jsem připraven odpovídat na relevantní argumenty, ale neumím reagovat na lži a polopravdy. Frontex je agentura Evropské unie, která slouží k ochraně hranic, a slouží v ní naši policisté.
Ne. Ten Frontex působí nějakým způsobem tam a dává informaci. Respektuji právo pana kolegy na některé výhrady. S Evropskou unií - to bych tady mohl vyprávět celý den. Ale tady jsme došli k nějakému konsenzu, a řekněme, jsme jenom politici.
Prosím vás, přestaňte nás tady poučovat. Přestaňte tady SPD říkat, co my tady děláme a co ne. Váš předseda Fiala tady neustále tvrdí, a tvrdil to i tento týden, že Evropská unie je jedinou budoucností pro Českou republiku. Vy podporujete Evropskou unii s těmito politiky. Jsou to právě vaši politici, a progooglujte si politiky ODS, kteří říkali, že Okamura je populista, že straší, že žádná migrace nehrozí, že je to nesmysl. A teď to tady sami řešíte, když už je pozdě. A teď si tady honíte triko. Takže přestaňte urážet SPD. My jsme naopak jako jediní na to upozorňovali. Takže to je ten fakt. Ale přestaňte tady teď vykládat, paní poslankyně Černochová, že vy tady něco děláte a že SPD nedělá.
Další faktická poznámka, pan poslanec Foldyna. Připraví se pan poslanec Bžoch.
Děkuji za slovo. Souhlasím s tím, abychom deklaratorně něco udělali. Kdyby se prostě takto deklaratorně postavili tomu, co se tady dělo před těmi 350, 380 lety, tak prostě se tu nebavíme takto. My tu pořád o něčem mluvíme. Paní Johansson, když tady byla, učitelka ze Švédska, která byla třikrát ve švédské vládě. Ta paní nám říká, že musíme přijmout solidaritu. Já přijímám solidaritu se všemi, co chodí do práce v Düsseldorfu, co chodí ve Švédsku do práce, s dělníky, zaměstnanci. Ale já nevím, o jaké solidaritě mám mluvit s lidmi, kteří sem nepřicházejí z důvodu válečných konfliktů, ale z ekonomických důvodů, což je velké procento těch takzvaných uprchlíků, kteří tam dneska stojí. Co tam mají dělat ti kluci? Nebo pošleme jim milion eur v drobných, aby je po nich házeli? Nebo fakt si myslíte, že oni potřebují milion eur? Myslíte si, že potřebuje Řecko armádu?
Je důležité, že tu diskusi tady máme. Je to důležité téma. Migrace nás provází už několik let. Je dobré o tom mluvit. A to téma není jednoduché. Děláte hodně.
Nyní požádám o vystoupení paní poslankyni Olgu Richterovou a jako poslední se připraví pan poslanec Zdeněk Podal.
Kolegyně, kolegové, dovolte, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem 4492 s podporou paní magistry Balaštíkové a dalších.
Hlavním cílem navrhované úpravy je nově regulovat oblast uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu chmele. Jsou stanoveny požadavky na rozmnožovací materiál chmele a povinnosti, které musí dodavatel takového rozmnožovacího materiálu plnit. Stávající právní úprava byla podrobena revizi a byla zpřesněna řada ustanovení tak, aby odpovídala současné praxi. Tento vládní návrh zákona projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny na své 32. schůzi 19. února 2002 a svým usnesením doporučil Poslanecké sněmovně schválit vládní návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Tyto přijaté pozměňovací návrhy jsou v souladu s koncepcí předkladatele, a tím přispějí ke zkvalitnění tohoto vládního návrhu zákona, a proto s nimi souhlasím.
Tato změna nemá negativní dopad na již vypsané dotační tituly, které s danou problematikou souvisí. V podrobné rozpravě se k tomuto přihlásím.
Táži se na zájem o závěrečná slova. Pan zpravodaj? Táži se na zájem o závěrečná slova po podrobné rozpravě. Pan poslanec Vít Kaňkovský se omlouvá od 18.30 do konce jednacího dne z rodinných důvodů.
Zařazením těchto změn do jednoho právního předpisu se pro daňové subjekty zvyšuje přehlednost, neboť nejsou prováděny řadou samostatných zákonů, ale jsou obsaženy v návrhu jednoho právního předpisu. Tato směrnice se formálně bez věcného dopadu promítá i do zákona o dani z přidané hodnoty. Návrh představuje čistou transpozici, která v žádném případě nejde nad rámec požadavků směrnice. Novela zákona o zvláštních řízeních soudních pak představuje pouze technickou novelu v návaznosti na transpozici směrnice o mechanismech řešení daňových sporů v EU.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu.
Ano, děkuji za slovo. Jenom sdělím, že rozpočtový výbor se tomu věnoval v rámci druhého čtení. Ti v této fázi tedy v rámci druhého čtení ve výboru toho nevyužili. Takže výbor 8. ledna to celé uzavřel s tím, že doporučil Sněmovně toto schválit bez pozměňovacích návrhů.
Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Milan Feranec. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, vážený předsedající. S tím souvisí změny, krátce okomentuji. Bod první, vypouští se přechodné ustanovení, protože už se stalo nadbytečným vzhledem k posunutí účinnosti.
Takže pan zpravodaj, pan poslanec .
Jenom ověřím, protože kolega Juránek je tady nervózní z toho, tak jsem se chtěl zeptat, pane předsedající - můžete potvrdit, že pozměňovací návrh, který doporučil výbor, už není potřeba načítat?
Končím druhé čtení tohoto návrhu a přeji hezký večer. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali. Přistoupíme k dalšímu bodu. Senát vrátil návrh zákona s pozměňujícím návrhem. Informace k pozměňovacímu návrhu vám byly rozdány do vaší pošty. A pane ministře, moment, já vám zjednám ještě klid, protože je tady opravdu hluk. Takže já poprosím sněmovnu o klid, abychom slyšeli pana ministra.
Jak už zde v minulosti padlo, cílem tohoto návrhu je především revize právní úpravy taxislužby a provedení některých dílčích změn v dalších oblastech upravených zákonem o silniční dopravě. A musím říct, že se současně redukuje celá řada povinností jak dopravců, tak řidičů taxislužby. Musíme říct, že tento návrh zákona byl Poslaneckou sněmovnou schválen, a to naprostou většinou hlasů. Podotýkám, že tehdy hlasovalo 175 ze 183 přítomných poslanců. V rámci projednávání v Senátu bylo k tomuto návrhu zákona uplatněno několik pozměňovacích návrhů. Já musím upozornit, že tento pozměňovací návrh týkající se prolomení nulové tolerance alkoholu u cyklistů nemá nic společného s úpravou, která je předmětem projednávaného vládního návrhu zákona, který, opakovaně říkám, byl bez problému přijat a respektován i Senátem. Můžeme tedy říct, že tento pozměňovací návrh je přílepkem a případné jeho přijatí by mohlo být posouzeno i jako protiústavní. Z věcného hlediska s tímto pozměňovacím návrhem Ministerstvo dopravy zásadně nesouhlasí. Navržená změna by měla velmi negativní dopady na bezpečnost silničního provozu. Takže vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vzhledem k tomu, že s pozměňovacím návrhem Senátu zásadně nesouhlasím, dovoluji si vás požádat o podporu vládního návrhu zákona, a to v takové podobě, v jaké byl přijat vámi, tedy Poslaneckou sněmovnou.
Takže já nyní otevírám rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného, tak se jenom rozhlédnu... Do obecné rozpravy prosím, pan poslanec Mikuláš Ferjenčík a připraví se pan poslanec Miloslav Rozner.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl jenom stručně reagovat na to, co tady předvedl pan ministr v otázce toho, jak interpretoval ten pozměňovací návrh Senátu. Tohle se tady děje naprosto běžně. Prosím, já respektuji, že s tím nesouhlasíte, ale pojďme se o tom bavit věcně a neurážejme tady Senát. Vždyť to přece je úplný nesmysl.
Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Zuzana Ožanová.
Děkuji, vážený pane předsedající. Já bych vzkázala kolegovi vaším prostřednictvím, panu Ferjenčíkovi, že se to týká jiného zákona.
Nyní vystoupí pan poslanec Miloslav Rozner. Nemám zatím nikoho dalšího přihlášeného do obecné rozpravy.
Já děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane premiére, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych vás krátce seznámil se stanoviskem poslaneckého klubu SPD.
Pane poslanče, vaše dvě minuty. Prosím.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Panebože, i dítě pozná, že je to přílepek. Je mi líto.
A nyní vystoupí na faktickou poznámku pan poslanec Leo Luzar. A potom stále čeká v obecné rozpravě předseda Zbyněk Stanjura. Tak prosím, vaše dvě minuty.
Kolega Pávek tady použil argumenty, které by se daly shrnout do jedné věty. Je to argument úplně stejný a relevantní, jak kolega použil. Řekněme si ale, co je příčinou. Nulová tolerance je dlouhodobá zákonná tradice, když už to vezmu takhle, v České republice. Patříme k výjimkách v rámci Evropy, ano, to mají pravdu, ale je to tradice, která tady léta je, a občané ji respektují a vnímají. Rozmachem volnočasových aktivit občanů. Samozřejmě se ukázal jako určitý problém těchto občanů, kteří využívají volný čas třeba k cyklistice, jezdí na kolečkových bruslích nebo jedou na lodě, vůči lidem, kteří v té lokalitě bydlí, a dělají jim problémy. Řeknou: policisté, učiňte něco, zabraňte jim.